Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce. To znamená, že pokud obec bude chtít samozřejmě na svém území mít čilý cestovní ruch a zatím ho třeba tolik neměla, může samozřejmě svou vyhláškou stanovit i nulu. Je to opravdu na rozhodnutí konkrétní obce. Zavedení protizneužívací klauzule u poplatků za užívání veřejného prostranství a u poplatků ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely, nikoliv pouhé prohlášení, že je na tyto účely určen.
Děkuji. Tak, pane poslanče, máte slovo.
Je potřeba si uvědomit, že je to opravdu návrh, který nám upravuje zákon, který je historicky velmi zastaralý. A zastaralý nejen ve struktuře legislativy, ale zastaralý i s ohledem na dnešní dobu. Byla zde zmíněna sdílená ekonomika, Airbnb. Těch větších, ale i v menších statutárních městech. Z tohoto pohledu považuji tento zákon za velmi důležitý. Důležité také je, že nově zřízené poplatky budou moci řešit všechny obce v České republice, a to bez jakékoliv výjimky. A já již dneska eviduji pozměňovací návrhy od ctěných kolegů z pirátské strany o navýšení v některých destinacích, kde to ubytování je diametrálně dražší oproti ostatním obcím v České republice. Eviduji další pozměňovací návrhy, které uvažují o řešení výběru poplatků pomocí jednoho správce, který by mohl být nějakým elektronickým portálem. Ono vše se nějakým způsobem vyvíjí a v 21. století opravdu je nutné hledat řešení.
Tak to jsou asi v zásadě hlavní body toho návrhu a myslím si, že takhle na úvod tento popis stačí.
Děkuji za to představení tohoto tisku panem ministrem i panem zpravodajem. Jde spíše o technicistní novelu.
Děkuji, ten návrh jsem si zaznamenal. Pan poslanec Skopeček se hlásí do rozpravy. A než dorazí k mikrofonu, tak zde mám omluvenku.
A pojďme se o ní bavit v nadcházejících čteních na výborech.
V tuto chvíli neregistruji ani faktických poznámek, ani přihlášek do rozpravy. Nevypadá to, že by se někdo hlásil z místa. Návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Svolám kolegy do sálu, když jsem je vyzýval k tomu, aby odešli. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Čili já bych navrhl jednak hospodářský výbor.
Ano, děkuji. Budeme o nich hlasovat postupně. Ptám se, jestli má ještě někdo další návrh na další výbory. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Já vám děkuji. A nyní se vyrovnáme s návrhy na zkrácení lhůty. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty? Kdo je proti? Já vám děkuji. Takže budeme projednávat ve standardní době. To bylo poslední hlasování v rámci tohoto bodu.
Dále jsou stanoveny povinnosti osob přidělujících kapacitu dráhy, přídělců, a povinnosti podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a povinnosti provozovatelů dráhy provozujících drážní dopravu. V zákoně o veřejných službách je pak v návaznosti na zmíněné unijní předpisy upravena zejména problematika dopravního plánování. Dále se nově vymezují případy, kdy bude možné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zadat bez nabídkového řízení, a rovněž se zavádí nová právní úprava jednotného jízdního dokladu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne, také váženým členům vlády, nebo jednomu členu vlády.
Děkuji za slovo. Byla to volba vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Byla to tedy náhrada pana poslance Petra Dolínka za Bohuslava Sobotku. A bohužel, jak jsem avizoval, ty ostatní volby byly neúspěšné. Nikdo nebyl zvolen, volba končí. Takže ani tato volba nebyla úspěšná, nebyl zvolen nikdo a volba končí. Robert Čep získal 20 hlasů, Hana Vykopalová 82 hlasy. A ještě důležitá doplňující informace. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se další volné místo uvolní 6. března, takže my za komisi navrhujeme vypsat tu lhůtu na 13. únor už rovnou na dva členy, budou se tam tedy nově volit - budeme navrhovat kandidáty na dva členy této rady. Ještě jednou zopakuji tu informaci: Nová lhůta do 13. února do 12 hodin.
Nyní tedy přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jenom upozorňuji, že tento tisk byl na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušen. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Podobně jako moje předřečnice tedy znovu zopakuji. Myslím, že z 6 pozměňovacích návrhů na výboru nebyl schválen žádný. Děkuji.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v jednom popisu voleb se hovoří, že volby jsou hlavním mechanismem demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se tím na chodu země. Občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají je při hlasování. Jak vyplývá z tohoto popisu, občané vybírají své zástupce v osobě kandidáta. Nevybírají členy týmu daného kandidáta. Vycházíme z potřeby řešit problematiku komplexně.
Prosím, pane poslanče.
To je jak cesta na kole z Karlových Varů do Prahy.
Nikoho nevidím se hlásit. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny.
Jenom malý dovětek ke kolegovi Stanjurovi - čerpal jsem z informace z IDOSu. Je to přímé spojení.
Mám tu jednu faktickou poznámku, pan poslanec Ferjenčík. Tak jsme si zopakovali jízdní řády České republiky. Vrátíme se k podrobné rozpravě. Jako další je přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji za slovo.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Jakub Janda.
Děkuji za slovo.
Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Pan navrhovatel? Tento bod byl také přerušen. Nejsem si jistý, jestli jsem nečetl jeho omluvu. Četl.
Co je jeho podstatou? V současnosti neexistuje jednotný a deklarativní zákon, který by jednoznačně určoval povinnost všem, kdo zacházejí s veřejným majetkem, tedy s majetkem nás všech. Analogií pro všechny by měla být Ústava. Ta jasně kodifikuje, tedy uzákoňuje, zdánlivě samozřejmé povinnosti a práva bez ohledu na to, že současně upravují i podřízené zákony. Je to jednoduché a srozumitelné. Je to nejen pro soudce, ale i pro nás občany, že chceme jasnou deklaraci odpovědnosti. Na straně druhé neexistuje faktický důvod, proč tento zákon nepřijmout, zvláště ve světle pravidelných zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který v současné době prošetřuje například zakázky na Ministerstvu školství. Jak víme, NKÚ tam dal dvě trestní oznámení.
Já tomu rozumím na jednu stranu, je to národní dopravce. Děkuji panu ministrovi za případné odpovědi. A samozřejmě my ten návrh zákona chceme propustit do výborů. Já vím, každý z nás někdy jel vlakem, ale nemusíme vědět, jak je to s tou soutěží a s těmi kolejemi, to je mi jasné.
Také děkuji. Nevím, jestli bude chtít někdo reagovat s faktickou poznámku. Prosím paní poslankyni Matušovskou.
Jedná se o následující oblasti. Díky zákonnému zakotvení by se částečně usnadnilo obstarávání finančních prostředků na její provoz. Úprava by měla zabránit zneužití zákonného ustanovení. V těch přechodných ustanoveních je uvedeno, že nelze vlečku, která je nyní provozována jako veřejně přístupná, prohlásit za veřejně nepřístupnou, protože se významně změnily informace v paragrafu 22a.
Děkuji paní poslankyni. Mám tady omluvenku. Stejně tak to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím.
Ona to úplně soutěž nebyla. My jsme prostě se rozhodli, že Českým dráhám jako národnímu dopravci umožníme přímé zadání do té doby, dokud nám to Evropská komise dovoluje, tak abychom jim opravdu nachystali prostředí na to, aby se mohly připravit na liberalizaci. Mají spoustu věcí z minulosti, které musí řešit, a stejně jako ostatní národní dopravci v ostatních zemích prostě mají právo na to, aby ten čas využily na přípravu. Některé z nich jsme vzali. Pro ty další, přímé zadání, které by měly probíhat v tomto roce, tu situaci vidíme jinak. Tam spíše počítáme, že bychom Českým dráhám ty dálkové linky zadali přímým zadáním. Já si myslím, že České dráhy budou mít docela velký prostor na to, aby se na liberalizaci připravily a aby nebyly znevýhodněny tím, že mají nějaké historické věci z minulosti. To je v podstatě všechno. A jak jsem říkal, těším se na debatu v hospodářském výboru.
Budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Jak již zaznělo, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo je pro přikázání garančnímu výboru. V hlasování číslo 141 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Jsou návrhy na další výbor k projednání?
Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny zmocňuje zpravodajku, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledku projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a aby tento záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.
Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že ne. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy musí být vždy řádně odůvodněny.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Přidám jenom krátké odůvodnění. K částce nad třetí redukční hranici už by se nepřihlíželo.
Kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Otevírám další bod, bod číslo
Ta podmínka projednání hospodářského výboru nebyla naplněna. A nebyla naplněna podmínka projednání dalších čtyř výborů. Projednal a závěr udělal pouze výbor pro bezpečnost.
V případě, že nebyla splněna podmínka pro přerušení, tak ani není nutné dávat návrh a hlasovat. Tím je Takže přerušení do doprojednání tohoto bodu ve výboru pro sociální politiku. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Pane poslanče, já vás budu muset přerušit a požádat Poslaneckou sněmovnu o klid. Já vám děkuji, můžete pokračovat.
Děkuji, pane předsedající. - do integrity České republiky a potažmo se bude dotýkat i celé řadě doprovodných předpisů.
Prosím, paní poslankyně Levová, máte slovo v obecné rozpravě. Návrh na zamítnutí.
Věřím, že na tom tam můžeme společně pracovat.
Pardon, já jsem neslyšel - padl nějaký návrh, nebo to byl jen komentář? Omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová od 17.45 do 19 hodin z důvodu jednání. Jelikož není nikdo přihlášen v obecné rozpravě, končím obecnou rozpravu. Takže je tady návrh na zamítnutí tohoto bodu. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je pro? Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Zahajuji hlasování.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pane poslanče, tento návrh - jak otevřu obecnou rozpravu, tak dáte procedurální návrhy. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.
Pane ministře, já vás opět musím přerušit, protože přestože se blíží 18. hodina, tak v jednacím sále je docela hodně rušno. Já bych poprosil, kdo nechce poslouchat a projednávat tento bod, ať řeší věci v předsálí.
Kromě toho by se působnost Nejvyššího kontrolního úřadu měla vztahovat i vůči právnickým osobám, které hospodaří s veřejnými prostředky, a ty jsou tím návrhem vyjmenovávány výčtově. Nutným předpokladem pro to, aby tento vládní návrh zákona mohl být přijat a uveden v život, je změna Ústavy České republiky. A já možná teď nebudu zbytečně to úvodní slovo protahovat, aby bylo možné učinit ten procedurální návrh. Takže pro tuto chvíli děkuji za pozornost.
Hezký podvečer, milé kolegyně, kolegové, pane ministře, vážený pane předsedající. My budeme, předpokládám, tuto novelu projednávat v dalších čteních na výborech. Já bych si jenom dovolila upozornit na jednu věc. Já jsem tuto předlohu konzultovala s řadou lidí, kterých se bude dotýkat, s podnikateli, ale i s odborníky, a skutečně oni považují tento návrh za nadbytečný, neboť prostě bohužel zvyšuje další byrokratickou zátěž podnikatelů v lesním hospodářství. Budu na to upozorňovat při všech dalších projednáváních. A hlavně pevně doufám, že všichni kolegové budeme zdrženliví při projednávání případně dalších pozměňovacích návrhů, které by tuto předlohu ještě zhoršily.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému jako garančnímu výboru.